Máme před sebou určité dilema. To je ono dilema. Zatím nám na to vláda neodpovídá. Zatím se plní jeden dílčí cíl - zrušení superhrubé mzdy. A my chceme naplnit i ten druhý cíl. Že zrušení superhrubé mzdy nebude znamenat nikoliv pouze propad, ale destabilizaci těch veřejných financí v tom následném kroku. Ano, jednoduše řečeno, kdybych se nezajímal o ten kontext, mohl bych říct ano, plníme si náš programový cíl zrušení superhrubé mzdy, nebo jak tady uvedli někteří předřečníci, chceme se podílet na snížení daní. To, že každý dluh musí být někdy splacen, ví každý a nemusíme se na to upozorňovat. Děkuji za pozornost a věřím, že rozhodnutí Poslanecké sněmovny, ať bude jakékoliv, bude následně doplněno nikoliv jakousi kompenzací za to, co se odehrává v nouzovém stavu, ale bude doplněno tím, jak budeme stabilizovat veřejné finance.
Už je konec adventu, skoro vánoční čas, tak já jenom velmi stručně, ale musím přesto zareagovat na svého předřečníka, pana předsedu Vojtěcha Filipa.
Kolegyně a kolegové, vážená vládo, opravdu nechci prodlužovat tu debatu a budu ráda, když se vrátíme k daňovému balíčku. Ale pan Tomio Okamura zde několikrát a opakovaně hovoří o referendu a dává příklad Švýcarsko. Tak jenom faktickou poznámku k tomu.
Já to nechci prodlužovat. Dobře, já se nechci hádat o Švýcarsko. Asi se shodneme na tom, že Švýcarsko je velmi specifická země. Ale k tomu, co říká pan kolega Okamura. Já se nebráním debatě o referendu. A já jsem si teď otevřel stanovy SPD a všem doporučuji si je přečíst.
Děkuji. Paní poslankyně Kateřina Valachová, faktická poznámka.
A myslím si, že muselo zaznít, že sociální demokracie je příznivcem referenda. Samozřejmě přijímám tu výzvu pana předsedy Okamury.
Děkuji. Předseda SPD Tomio Okamura, faktická poznámka v tuto chvíli poslední. Prosím, máte slovo.
Tak já bych zareagoval na ty nesmysly. Já jsem reagoval na jeho zmínku o referendu. Takže předseda KDU-ČSL si prostě sedí a uších, nebo lže. Jedno, nebo druhé. Smíchal jabka s hruškama. Já jsem mluvil o modelu demokracie. Prosím vás za tu korupci. No, mám na tu faktickou poznámku už jenom tři sekundy, tak to teď nebudu číst, ale když půjdete na mikrofon, přečtu rád.
Já bych byl teď, prosím vás, strašně rád - já nepeču cukroví. Kdybych to pekl, sám bych to nejedl.
Ale ještě vystoupí s faktickou poznámkou předseda klubu ČSSD Jan Chvojka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
V každé straně se objevil v nějaké fázi jejího fungování nějaký člověk, který se dopustil něčeho nekalého. To znamená, tam si toto zapište, že i u vás jsou problémy.
S faktickou poznámkou předseda SPD Tomio Okamura.
Dobrý den, vážené dámy a pánové. Ale to, co vím, je, že prokazatelní ministři a vysocí představitelé ČSSD byli zavřeni. Takže ministr financí Ivo Svoboda z ČSSD, protože v první fázi už jsem některé jmenoval, vytuneloval firmu na výboru kočárků Liberta. Anebo, vzpomínáte na toho vašeho ministra zemědělství Petra Zgarbu z ČSSD? Byl kritizován za zneužití pravomoci a provádění výběrového řízení pro Český Telecom bez výběrového řízení. - V listopadu 2005 rezignoval po skandálu s nestandardním prodejem státních pozemků. Anebo pamatujou lidi tu kauzu pět českých na stole? Samozřejmě nemluvím ani o privatizaci OKD. Znovu říkám, že bychom se měli vrátit k tomu daňovému balíčku.
Prosím, máte slovo.
Já jsem tady postupoval věcně. Já už toho asi nechám, protože to nemá cenu. Výhoda samozřejmě nových politických hnutí nebo recyklovaných politických hnutí je ta, že nemají žádnou historii.
Takže tohle jsou dvě moje prosby na vás a jedno moje zastání se půlnočních bohoslužeb.
Nyní vystoupí v rozpravě paní poslankyně Tereza Hyťhová, připraví se pan poslanec Václav Klaus.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážená vládo, vážení poslanci, vážené poslankyně, ráda bych se vyjádřila k opětovné žádosti o prodloužení nouzového stavu. Já nechci nekonečný nouzový stav, a to proto, protože žiju teď a tady. Zaměřím se tedy na naši situaci, současnou situaci v našem školství. Malé shrnutí. A já se ptám, co jste tímto přesně zachránili? Rodič je povinen posílat své dítě do školy a stát má zase povinnost poskytovat vzdělání dětem. Žák musí chodit do školy, a to nejen z důvodu výuky, kterou tedy může mít i doma přes monitor, ale také kvůli pravidelnému režimu a také kvůli důležité věci, a to je sociální kontakt, který je již od narození nedílnou součástí pro vývoj dítěte. Nebo vláda a vy všichni chcete, aby zde vznikla další generace nebo generace introvertů a sociálních xenofobů? Protože k tomu spějeme. Ty děti zkrátka potřebují sociální kontakt a potřebují být ve škole. Jak se mají například žáci prvního stupně učit číst, psát a počítat přes monitor? Vždyť je to strašné. Že budou žáci moci chodit fyzicky do školy? Ráda bych slyšela konkrétní odpověď na tuhle svoji otázku. Já se totiž opravdu velmi obávám, že se vláda aktivně podílí tímto na degradaci českého školství. Mně je 26 let, jsem tedy o něco starší než dítě na základní škole a na prvním stupni, ale také chci normálně žít, chci se vdát, mít děti, seznámit se a žít normální, běžný život. Mně jste celkem sebrali jednu dvacetinu života, a když budete držet nouzový stav rok, dva, tři a neustále říkat, že tím něco zachraňuji, zničíte mi celý život. A ten má také svoji hodnotu. A na to byste měli myslet, protože každý život našich občanů má velkou hodnotu, tu největší hodnotu. Proto říkám, já nechci váš permanentní nouzový stav.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové, já navážu na svoji předřečnici. Stát je povinen vzdělávání zajistit. A vy jste toto škrtli s tím, že něco zachraňujeme. Podle mě nikoliv. Minule to bylo v akcentu, co jste snížili a co jsme překonali, teď zase se to nějak navrací, a prostě tohle neodpovídá realitě. Pravda je taková, že covid nezmizí, bude tady s námi a je třeba s tímto faktem pracovat a přijmout jej. Světová zdravotnická organizace jasně stanovuje, že zdraví jednotlivce je souhrn fyzických, duševních a sociálních faktorů. Tento postup považuji za hrubou strategickou chybu. Přesto dochází k tomu, že je obrovská poptávka po určitých opatřeních. To je prostě fakt.
Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Lubomír Volný, po něm je přihlášen pan poslanec Dominik Feri.
Děkuji panu předsedovi vlády Andrejovi Babišovi za jeho vystoupení. Ano, bude to druhé vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, vystupovat po panu premiérovi je velmi těžké, protože vždy se zájmem si vyslechnu, co řekne. Ta vyjádření jsou vždycky emotivní, v mnohém jsou sice pravdivá, ale asi se odráží to, co pan premiér říká často, že to vnímá jako člověk, nikoli jako politik. A ono někdy člověk musí být hodně uvážlivý, co řekne. Ale musím říct, že mě vaše proslovy baví, vždycky se u toho pod tu roušku směji. Takže i dnes, děkuji, že jste to tak krásně rozčísl. Byly zmíněny ty ekonomické dopady. To, že prostě nepodpoříte, to je samozřejmě vaše rétorické vyjádření zde, ale já bych také chtěl slyšet, jak byste to udělali. Protože to bych chtěl slyšet u každého, kdo tady o tom hovoří. Já si to úplně nesdílím a nemyslím, protože to nebylo pouze SPD, a já jsem o tom zde hovořil několikrát u tohoto řečnického pultu, když jsme projednávali prodloužení nouzového stavu. Ale ten důraz tam byl, že očkování je dobrovolné. Tak proč stále dokola tady mluvíme o povinnosti očkování a o tom, že kdo nebude očkován, že se stává občanem druhé kategorie? Tak buď neumím číst zákony, které tady schvalujeme, anebo je neumíte číst vy. Ale je to záměr, zřejmě asi to tak má být. Kritéria zdravotní, kritéria právní, ekonomická, sociální a pak samozřejmě politická. Ty zdravotní důvody pro to posouzení žádosti nechci víceméně asi rozebírat, protože velmi dobře je rozebral pan ministr zdravotnictví, který k tomu má rozhodně víc kvalifikovaných lidí, než jsem já. A samozřejmě osoby chronicky nemocné. Ale znovu říkám, nechci se pouštět do roviny zdravotní. Dále jsem zmínil tu rovinu ekonomickou. Ekonomické dopady, a zde se shodnu s kolegy z většiny politických stran, že dopady na ekonomiku jsou drastické. Zimní sezóny a jak bude probíhat. Pan ministr zase zmínil, jaká opatření jsou v sousedních zemích, Rakousko, Německo, to znamená Alpy, Švýcarsko. Přes víkend se lyžovalo. Takové lyžování nelyžování, ale lyžovalo, protože přírodní sníh je minimálně. To je jeden z důvodů, proč musí být nouzový stav. Toto porušení by mohlo vést až k ohrožení bezpečnosti státu v oblasti energetické, potravinové nebo zásobování paliv. Pracují tak, jak jim říká jejich management, a díky tomu máme teplo, teplou vodu, světlo i tu vodu normální. A ti pro svoji činnost ten nouzový stav v některých případech také potřebují. Dobrovolnosti a ochotě. Zákoník práce trochu trpí, to my víme. V případě však dalšího zhoršení stavu a nasazení těchto pracovníků klíčové infrastruktury by to bez nouzového stavu znovu nešlo. Upozorňuji, že počty nakažených již několik dní znovu rostou a zahraničí avizuje nové a ještě agresivnější formy covidu. Tam bez nouzového stavu nemohou nakupovat ochranné pracovní pomůcky a další materiál. Víte o tom, jak by to fungovalo bez nouzového stavu? Kde ten zákon skončil? Kde ten zákon skončil? Chcete se dostat do stadia, kdy nebudeme mít co nakoupit, protože to neumožní legislativa? Víte o tom, že by v případě ukončení nouzového stavu musel být do Správy státních hmotných rezerv vrácen veškerý zapůjčený majetek? Třeba plicní ventilátory, ale i ta nemocniční lůžka v polních nemocnicích? To jsou právní důvody, kolegyně a kolegové. Úplně v závěru mi dovolte ještě jednu krátkou repliku. My s vládou jednáme. A řešíme i ty věci, které možná pak, až se nějak dořeší, tak si někdo řekne, my jsme to zajistili. Protože se jedná v podstatě o výjimečný den. A to jsou věci, pane ministře, kdy i ty zdravotní důvody by měly být velmi dobře přehodnocovány, protože ty sociální, politické a možná i ty právní důvody by mohly být občany vnímány velmi špatně. Děkuji vám za pozornost a znovu opakuji, klub KSČM podpoří prodloužení nouzového stavu o 30 dní.
Děkuji. Budou následovat vystoupení s přednostním právem.
Děkuji, vážený pane předsedající. Takže já poprosím pana ministra zdravotnictví, kdyby některé věci mu byl ochoten tlumočit. Hodně tady zaznělo, nevím, jestli mluvil pan premiér na mne, nebo na kolegu Výborného, nebo na kolegu Kaňkovského, co jsme řídili nebo neřídili. Marek Výborný, myslím si, ředitel, respektovaný ředitel dobrého gymnázia. Vít Kaňkovský, bývalý ředitel nemocnice, respektovaný primář. Myslím si, že není dále potřeba něco dodávat. Vít Kaňkovský slouží jako lékař. Dělali jsme tady spoustu legislativní práce, kterou i nakonec vy jste podpořili. Tak prosím neříkejte to, že jsme nic nedělali, že jsme byli proti podnikatelům, proti lidem, když to není pravda. Vždyť i vy jste hlasovali například pro náš návrh na zvýšení ošetřovného. Nebo pro návrhy kolegy Marka Výborného v oblasti insolvence a oddlužení. Neříkejte lidem, kteří se na to dnešní jednání dívají, věci, které fakt nejsou pravda. Dvakrát jsme v letošním roce podpořili návrh státního rozpočtu.
Já se domnívám, že není nutné dělat orientační hlasování, protože v této chvíli jsou jenom dva návrhy. Tedy z mého pohledu se nemusí hlasovat technicky.
Ano, je to tak, protože máme tím pádem pouze dva návrhy. Pan poslanec Jurečka, máte slovo. Ano, takže budeme hlasovat o jednom jediném návrhu. Takže nyní přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením doby nouzového stavu o 30 dnů." Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Nyní požádám pana zpravodaje, máme tady usnesení.
Dámy a pánové, já chápu, že už jsme se těšili, že jsme ve finále, ale v rozpravě ještě zazněl ze strany KDU-ČSL návrh doprovodného usnesení. Pan kolega Jurečka mě požádal o to, aby dané usnesení bylo hlasováno po bodech, tedy já si dovolím po jednotlivých bodech načíst dané usnesení, a vás, pane předsedající, poté požádám, abyste o každém jednotlivém bodu zahájil hlasování. Tedy za prvé: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby bezodkladně představila propracovaný strategický plán očkování včetně informační kampaně, a to nejen pro jednotlivé prioritní skupiny. Tento plán musí nezbytně obsahovat přesnou organizační formu očkování, nezbytné IT zajištění včetně zapojení komunální sféry s nezbytnou administrativní oporou. Očkování vnímáme jako věc prioritního národního zájmu. Úspěšné zvládnutí očkování ale podmiňuje zapojení širokých struktur společnosti." Děkuji. Bod číslo 2 doprovodného usnesení. "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby s ohledem na fatální dopady pandemie COVID-19 na živnostníky a podnikatele bezodkladně představila formu čerpání avizovaných stoprocentních kompenzací pro uzavřené provozovny v rámci obchodu i služeb." Děkuji.
Kdo je proti? Hlasování číslo 10, přihlášeno 102 poslanců, pro 45, proti žádný. Návrh byl zamítnut.
Děkuji. "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu a ministra vnitra, aby bezodkladně předložili Sněmovně již v září slibovanou novelizaci krizové legislativy, která by jasně upravovala pravidla nouzového stavu a krizového řízení."
Kdo je proti? Hlasování číslo 12, přihlášeno 103 poslanců, pro 53, proti žádný. Návrh byl přijat.
Děkuji. "Poslanecká sněmovna žádá ministra zdravotnictví, aby upřesnil a zveřejnil aktuální parametry a kritéria, dle kterých je stanovováno skóre PES, zvláště s ohledem na různé podoby testování a další zvolená hlediska."
Návrh byl zamítnut.
A následuje bod číslo 7, kterým vyčerpáme návrh doprovodného usnesení. Ten zní takto: "Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby respektoval stanoviska ministra zdravotnictví a věnoval se řízení vlády jako celku. Strategii očkování ponechte na odbornících. Jedině tak přispějete ke zvýšení již tak vámi otřesené důvěry občanů, tento klíčový faktor zvládnutí celé pandemie."
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Táži se, jsou to všechny návrhy usnesení?
Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které v rozpravě padly.
To je naprosto bláznivé opatření. Ti lidé to nebudou dodržovat. Náš poslanecký klub nepodpoří nouzový stav. Jenže my se točíme v kruhu. Protože když s něčím přijdeme, tak vy to vyignorujete nebo v lepším případě si to přisvojíte, ale v poslední době to jenom vyignorujete. Nám o ně jde!